Jenom chci upozornit, že jste teď zamítli návrh, se kterým přišel šéf Asociace krajů pan Martin Kuba, člen ODS. Tak jenom abychom věděli, o co tady běží.
Děkuji. Můžeme pokračovat. Vláda nepomáhá lidem se zdražováním. Zahajuji hlasování. Tento návrh byl zamítnut. Dále další návrh pana poslance Okamury - Nárůst počtu nelegálních migrantů do České republiky. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Takže si to shrňme. Pan Rakušan jmenuje na post šéfa rozvědky člověka, který je deset let mimo obor. Člověka, který na výsledek prověrky bude muset čekat skoro další rok. Člověka, který už dnes svou pouhou přítomností táhne celou českou rozvědku ke dnu. Z jakého důvodu ministr vnitra tak vehementně lpí na panu Mlejnkovi, když dokonce i provládní, provládní novináři, antibabišovci, píší, že jeho pozice ve vedení ÚZSI je naprosto neudržitelná a že musí skončit? Je to proto, že čeká, že mu pan Mlejnek bude vděčný a bude plnit jeho zadání? Nebo naopak pan Mlejnek ví něco na Rakušana a ten se bojí jeho? Nebo pan Rakušan je ve skutečnosti jen loutka, která plní příkazy někoho jiného? A jeho kariéra stojí a padá s panem Mlejnkem? Těch možností je celá řada. A žádná z nich není dobrá. Proč pan premiér ohrožuje bezpečnost a reputaci vlastní země? To je opravdu jediným zájmem pana premiéra Fialy vláda Petra Fialy? Každému soudnému člověku je jasné, že pan Mlejnek i pan Rakušan musí skončit. Pokud toho ani jeden z nich nebude schopen, měl by zasáhnout pan premiér Fiala. Konečně by tím mohl veřejnosti dokázat, že si umí dupnout, že není tak slabý premiér a že jeho slova o politické kultuře a hodnotách nejsou jenom floskule, ale něco, co myslí skutečně vážně. Takže to je první bod. Současná vládní koalice hodila české zdravotnictví, pacienty, lékaře a sestry přes palubu. Přináší změnu zdravotnictví a zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro ni není prioritou. To, že současná vláda a ministr zdravotnictví nemají žádnou strategii řízení zdravotnictví, nepředložili žádnou koncepci rozvoje zdravotní péče, neřeší aktuální problémy, neudělali vůbec nic a zřejmě vůbec ani netuší, co by měli dělat, je smutnou realitou. To ohrožuje nejen současnou úroveň dostupnosti zdravotní péče a ekonomickou stabilitu poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven, ale narušuje budoucnost a rozvoj českého zdravotnictví a přístupu pacientů k léčbě. Není podstatné, zda tyto kroky vládní koalice činí proto, že vláda je nekompetentní, nezodpovědná, asociální či hloupá. Důsledky, dopady jejich nezodpovědného chování jsou tak závažné a ohrožující stabilitu, kvalitu a dostupnost péče pro pacienty v České republice, že je nezbytné tomu zabránit. Destabilizace a rozkolísání fungujícího zdravotního systému má závažné celospolečenské dopady, které mohou poškodit přístup pacientů k zdravotním službám i budoucí prosperitu naší země. Zdraví je klíčovou hodnotou a prioritou každé vlády by mělo být zajistit přístup občanů k dostupné a kvalitní zdravotní péči. Zdravotní stav obyvatel má prostřednictvím zaměstnanosti, nižší nemocnosti a produktivity i přímou vazbu na hospodářskou výkonnost země, přispívá k životní spokojenosti obyvatel a hospodářskému růstu. Stabilní financování zdravotní péče s dostatečným rozsahem hrazených zdravotních služeb zajišťuje rovný přístup k zdravotní péči bez ohledu socioekonomického zázemí. V českém zdravotnictví se používají při poskytování zdravotní péče identické léčebné postupy, přístroje, materiály a léčivé přípravky jako v ostatních vyspělých zemích, i náklady na ně jsou stejné. Tyto země však vynakládají na zdravotnictví nominálně i podílem k HDP daleko více finančních prostředků. Pokud chceme i nadále udržet a zlepšovat stávající úroveň dostupnosti a kvality zdravotní péče, musíme udržet stabilní úroveň financování. Nemůžeme na ní šetřit a nemůžeme ji chybnými účelovými politickými zásahy poškozovat a oslabovat. Tvrzení, že zdravotnictví může fungovat bez dostatečného a stabilního financování, je nesmysl. Kvalitní a dostupná zdravotní péče není zadarmo. Tvrzení, že vyvedených 14 miliard zdravotnictví nebude chybět, je nesmysl a nepravda. Nebo roční výdaje na léčbu všech pacientů v 16 okresních nemocnicích. Nebo roční výdaje na největší nemocnici v zemi, Fakultní nemocnici Motol. Nebo výdaje na čtyři roky pro zdravotnickou záchrannou službu.
Prosím tedy o ztišení přítomné poslankyně, poslance, či o to, aby se přesunuli do předsálí. Děkuji.
To by měl pan ministr financí zdůvodnit, nebo zdravotnictví. Že není priorita, že chce sebrat peníze ze zdravotnictví a použít je jinde a že zdravotní péče a přístup pacientů k léčbě bude kvůli tomuto kroku zásadně horší. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven pro rok 2022 jsou již nyní nastaveny jako deficitní. Plánované příjmy jsou 433 miliard, jsou nižší než plánované výdaje ve výši 442 miliard. Doplatky poskytovatelům zdravotních služeb za již poskytnutou a vykázanou zdravotní péči covidového roku 2021 představují náklad dalších několika desítek miliard. Tvrzení, že současné rezervy pojišťoven jsou dostatečné na pokrytí všech potřebných výdajů zdravotnictví a že vyvedení 14 miliard systém neoslabí a nepoškodí, je nesmysl a vědomá nepravda.
Následkem toho byla přímá německá vojenská okupace, kdy vojenská okupační moc převzala veškerou státní správu, a šestileté období plošného a cíleného teroru, vyvražďování občanů českých zemí, dnešní České republiky, které mělo jednoznačně genocidní rysy a genocidní charakter. Podle výsledků bádání historiků Vojenského ústředního archívu v Praze činí počet obětí německého nacistického režimu zhruba 343 000 osob v rámci celého tehdejšího československého státu, Československa. Počet přímých obětí německé perzekuce pouze v českých zemích pak činí minimálně 122 000 osob. Také je nutné zdůraznit, že jen v domácím odboji zahynulo 100 000 Čechů. Ve veřejném prostoru rovněž probíhá jakási podivná kampaň snažící se nás a zejména naši mladou generaci přesvědčit o tom, že německá okupace českých zemí byla jen jednou z dějinných epizod, která náš stát postihla a která v podstatě nebyla ničím výjimečná. Čeští občané, vojáci i civilisté prokázali tváří v tvář německé okupaci a německé moci mimořádné hrdinství a odvahu. Jde o to, aby tam byl jasný termín, aby každý věděl, proč je tento den významný. Pojem druhý odboj je v současné době již dost neurčitý, neadresný, neutrální a také ve všeobecném povědomí stále méně známý. Zkuste se zeptat někoho z mladé generace, co mu řekne tento termín. A i zde, v tomto případě, platí argument o bezprecedentním nepoměru toho protiněmeckého, protinacistického odboje ve vztahu k jiným historickým typům našich českých a československých odbojů. Tento odboj byl zásadně nejrozsáhlejší, nejsilnější, nepočetnější jak z hlediska jeho intenzity, tak i z počtu jeho aktérů a jeho obětí a také vzhledem k charakteru nepřítele, proti kterému se postavili.
Jenom si ověřím, že název toho bodu je Tisk číslo 16, o státních svátcích. Tak jsem to od vás, pane poslanče, dostal. Tisk číslo 16, o státních svátcích. Také není. Je přítomna, vešla, vešla do dveří.
Já děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, já bych chtěla zařadit bod Kompenzace podnikatelům v Českém Švýcarsku. Jak je známo, tak samozřejmě jsem poslankyní za Ústecký kraj.
Navrhuji, abychom určili poslance Petra Vránu a poslance Pavla Žáčka. Žádný jiný návrh nevidím, proto zahájím hlasování o ověřovatelích této schůze. Ptám se, kdo je pro? Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 33. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Paní poslankyně, páni poslanci, já vás požádám znovu o klid, už přistoupíme k vystoupením těch, kteří se přihlásili s návrhem na požadavek změn pořadu. Těch přihlášených je tady velké množství a neustále přibývají.
Připomínám, že již dvakrát Sněmovna kvůli skandálům Rakušanova hnutí zasedala. Samozřejmě bez výsledku, bez jakékoliv reflexe, a ani jedna z těchto schůzí nebyla schválena. Shrňme si události posledních týdnů. Pan Rakušan 8. července jmenuje do funkce ředitele ÚZSI pana Mlejnka, s posvěcením premiéra Fialy a dalších ministrů. Tedy v době, kdy už zhruba tři týdny otřásá hnutím STAN korupční skandál nevídaných rozměrů kvůli chystanému tunelování pražského Dopravního podniku pány Hlubučkem a Redlem.
Já se omlouvám, pane poslanče, ale opravdu je tady vysoká míra hluku, proto vás ještě jednou žádám o ztišení.
Ti se kvůli své organizované zločinecké skupině spolu s dalšími lidmi okamžitě ocitnou ve vazbě.
Navrhovaná právní úprava bude mít příznivé sociální dopady, stejně tak příznivé budou dopady navrhovaného opatření pro rodiny osob se zdravotním postižením závislých na zajištění dopravy, jimž se zvýší disponibilní příjmy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve jménu našich tělesně postižených občanů, na které současné zdražování dopadá opravdu velmi tíživě a kvalita jejich životů se kvůli tomu nepřijatelně zhoršuje, vás žádám o zařazení tohoto bodu na program této schůze a následně i o jeho podporu. Děkuji za pozornost.
Takže ještě paní poslankyně Lesenská a poté zatím poslední přihlášený a to je pan Radek Rozvoral.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Základem a podstatou tohoto návrhu je zavedení minimálního garantovaného starobního důchodu pro všechny české občany, ale pro ty, kteří mají na vznik a pobírání starobního důchodu nárok, tedy pro ty občany, kteří splnili příslušné zákonné podmínky, kterými jsou dosažení důchodového věku a splnění potřebné doby odvádění důchodového pojištění. Navrhujeme výši tohoto minimálního starobního důchodu pro začátek stanovit ve výši aktuální minimální mzdy. Základní právní úprava pro výpočet výše důchodů tak zůstává nedotčena, a to z důvodu hladkého a bezproblémového administrativního začlenění institutu minimálního důchodu do našeho důchodového systému. Poměrně důležitým ustanovením našeho návrhu je i ta skutečnost, že přiznání minimálního starobního důchodu proběhne vždy individuálně až na základě posouzení žádosti pojištěnce, a že tedy pracovníci České správy sociálního zabezpečení nebudou nepřiměřeně zahlceni povinností přepočítávat hromadně tisíce jednotlivých stávajících důchodů a jejich souběhů. Bude se tak dít vždy pouze na žádost konkrétního občana důchodce. Boj za významné zvýšení nejnižších důchodů, ze kterých nelze důstojně žít, je jednou z hlavních dlouhodobých priorit našeho hnutí. Jde o krok, jehož realizace již nesnese dlouhého odkladu i proto, že životní situace našich nízkopříjmových seniorů je, a to i s ohledem na aktuální kontext enormně rostoucích cen energií, potravin a dalších základních životních potřeb, naprosto neúnosná. Nehledě na to, že mnoho nízkopříjmových seniorů na tento příspěvek vůbec nedosáhne. Stavět starobní důchodce, kteří odpracovali pro společnost několik desítek let a kteří mají často podlomené zdraví, do situace žadatelů o sociální dávky, obrazně i doslova do jedné řady s těmi, kteří naopak neodpracovali vůbec nic, je navíc podle mého neetické, nemorální a nehumánní. Občané, kteří celý život poctivě pracovali pro náš stát, si zaslouží prožívat důstojné stáří. Zavedení institutu minimálního důchodu rovněž nepochybně sníží náklady a náročnost sociálního systému jako takového. Jde rovněž o institut, který je dlouhou dobu standardní součástí důchodových systémů mnoha evropských zemí. Oproti tomu současné nastavení českého důchodového systému je nespravedlivé a systémově vadné a naprosto nezaručuje možnost důstojného prožití důchodového věku našich občanů. Prosím vás proto, abychom měli možnost toto změnit, dokud je ještě čas. Děkuji vám za pozornost a prosím vás o podporu zařazení tohoto bodu do programu této schůze jako posledního za body, které už byly navrženy.
Děkuji, paní poslankyně. Vše mám poznamenáno. Srdečně vás zdravím, paní poslankyně a páni poslanci, při tomto večeru. A nyní je poslední přihlášený s návrhem na změnu či doplnění pořadu schůze, a sice pan poslanec Radek Rozvoral. Prosím, máte slovo.
Hnutí SPD navrhuje tuto novelu ústavy s přesvědčením, že následné přijetí prováděcích předpisů o přímé volbě starostů a hejtmanů povede ke kvalitnější demokracii a obrodě správy věcí veřejných v České republice. Od přímé volby je současně předjímáno zdůraznění osobní odpovědnosti osoby primátora, starosty nebo hejtmana a vyšší stabilita systému obecních a krajských zřízení. Navíc dojde k podstatnému posílení důvěry občanů, kterým se tak vrátí nutný pocit a zájem, že se podílejí na správě věcí veřejných a skutečně o nich sami rozhodují, což by mělo podstatně zvýšit i volební účast. Dnešní právní řád říká, že starosta nebo hejtman jsou voleni zastupitelstvem obce či kraje z řad členů těchto zastupitelstev. Zastupitelstva poté volí ze svého středu starostu a radu obce, respektive hejtmana a radu kraje. Tento princip je na území České republiky používán již od poloviny 19. století, byť s malými výjimkami. Současný právní stav je tak zcela nevyhovující, neboť podporuje kolektivní neodpovědnost.
Účinně neřeší současnou inflaci provázenou drahotou všech základních životních potřeb. Proto jediným způsobem, jak se této vlády zbavit, je odvolat ji pomocí referenda. Vláda také zásadním způsobem obrací kolo zdravotnictví v neprospěch pacientů a zdravotníků. Státní rozpočet na rok 2022 si chtějí vylepšit odebráním 14 miliard korun za státní pojištěnce. Vláda lidu, jak je mylně nazývaná demokracie, je ve starořečtině ve skutečnosti dimarchos (?). Demokratia je ve starořečtině síla nebo moc lidu. Jak se dnes a denně přesvědčujeme, není vůbec důležité, kdo ve společnosti formálně vládne, ale kdo má skutečnou moc. Bohaté elity, které mají skutečnou moc, mají současně zajištěný vyšší stupeň politických práv a svobod. Demokracii si pojmenují svým vlastním přívlastkem, který se jim zrovna hodí. Ať je to sociální demokracie, lidová demokracie, což je pleonasmus, liberální demokracie, křesťanská demokracie, což je zase protimluv. Chtěl bych se více zastavit nyní u vládnoucí liberální demokracie. Po revolucích v Americe a Velké francouzské vznikají v průběhu 19. století novodobé liberální demokracie, které jsou charakterizované novými znaky: osvobozování lidí z poddanství feudální aristokracie, zásady všeobecného volebního práva, definice dnešní formy zastupitelské demokracie. A to je to důležité. Ve skutečnosti vychází z klasického liberalismu s třemi základními právy: na život, na svobodu, ale hlavně na ochranu soukromého majetku. Vážené kolegyně a kolegové, mnohdy je za příklad skutečné demokracie uváděno antické Řecko. Za druhé je to odlišné chápání svobody. Svobodu chápali jako svobodu kolektivní na rozdíl od současného prosazování individuální svobody. A za třetí, jako třetí podmínka byla vysoká vzdělanost občanů, zvláště v oboru správy věcí veřejných, rétoriky a museli požívat osobní integrity. Ostrakismus sloužil k ochraně demokracie, ve kterém občané rozhodovali, zda nějaký demagog neohrožuje demokracii. Ostrakismus fungoval tak, že na lidovém sněmu každý při příchodu na sněm dostal střep hliněné nádoby, takzvaný ostrakon, na který napsal jméno politika, který by měl být odstraněn. Ale vraťme se do současnosti. Současná definice demokracie je forma vlády, ve které se podřizuje menšina většině a je uznávána svoboda a rovnoprávnost občanů. Skutečná demokracie vyžaduje svobodu. Proto to funguje tak, že bohatý si může najmout prostředky na kampaň a pomocí demagogie se dostat k moci, tudíž zde dochází k velkému zvýhodňování majetnějších politiků, což zapříčiňuje silně oligarchickou vládu navzájem spřízněných podnikatelů. Vlastnictví masmédií je v rukou oligarchů. Tak kde jsou základní podmínky demokracie u nás? V moderní době bývá demokracie definována dvěma základními teoriemi. Je to teorie klasická liberální Milla a konkurenční teorie demokracie Schumpetera. První vychází z premisy delegace a převádění úkolů voliči na volené zastupitele a druhá více odráží skutečnou dnešní praxi. Politik si vybírá politické strany a po volbách na ně nemá již vliv. Zatímco první teorie spíše odráží koncepci skutečných demokratických hodnot, kdy má většina obyvatel možnost ovlivňovat dějství v obci, druhá přesněji popisuje skutečnou nynější praxi u nás. Proto se SPD zasazuje o prosazení prvků přímé demokracie, která umožní kupírovat většinu nedostatků nepřímé zastupitelské demokracie, jejíž současná forma nemá se skutečnou demokracií nic společného. Jde pouze o pseudodemokracii, kterou pokrytecky používají elity jako fíkový list k zakrytí skutečného stavu řízení společnosti výhradně ve prospěch elit. Pro oživení si zopakujme hlavní prvky přímé demokracie. Jsou to pozitivní nástroje: občanský podnět, lidová iniciativa, plebiscit a referendum. Obecné referendum je v ústavě. Je to návrh zákona, který je předložen k posouzení občanům. Může být závazné, nezávazné, povinné, nepovinné, fakultativní, ratifikační a tak dál. Výhody a nevýhody referenda. Týká se to právě především těch nejsložitějších rozhodovacích kauz. Za druhé, lidé se rozhodují nejen na základě informací, ale i svých životních zkušeností. Zásadní nevýhodou však je možnost korupce těchto expertů. Jednotliví experti mohou mít na řešení stejného problému diametrálně odlišný názor. To je další negativum. Lobbisté bývají obvykle dobře financovaní a každý expert má svou cenu.
Navrhujeme tedy zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti žijící s poplatníkem daně ve společně hospodařící domácnosti, a to v případě jednoho vyživovaného dítěte na 30 408 korun ročně, v případě druhého vyživovaného dítěte na 38 808 korun ročně a v případě třetího a každého dalšího vyživovaného dítěte na 96 816 korun ročně. A hlavně jde o klíčovou investici do pracujících lidí a do naší budoucnosti, o budoucí sílu, stabilitu a perspektivu našeho státu a jeho obyvatel. Prosím vás o podporu zařazení tohoto bodu na program této schůze.
Ještě poprosím o upřesnění názvu. A můžeme přistoupit k panu poslanci Vladimíru Zlínskému a připraví se pan poslanec Marek Novák.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Já už jsem na toto téma tady jednou hovořil. Samozřejmě svým způsobem je chápu, ale na druhou stranu bychom se nad tím měli vážně zamyslet, s tím, jak se vyvíjí společenská situace, jestli skutečně se nezvyšuje riziko toho blackoutu a jestli je na to naše společnost dostatečně připravena. Takže když se zamyslíme nad tím, jak jsme na to připraveni, na ten blackout, tak lidé si můžou najít informace, jak se mají chovat při blackoutu na internetu. Takže z toho chápete, že při blackoutu internet nepojede, nepojede žádné elektrické zařízení, takže si nic nenajdou, takže nic nebudou vědět a nebudou vědět, jak se mají chovat. A budou se chovat špatně a všechno to povede k tomu, že ty problémy se prohloubí. Já o tom budu mluvit teď postupně. Jak jsem říkal, nejsem na to nějaký speciální odborník, na blackout, jsem lékař, ale ta problematika mě zajímá. Tak já se za to omlouvám, ale myslím si, že každý to známe z našeho života, že náš život není jenom sluníčkový, ale někdy se bohužel objeví nějaké krize, a čím víc jsme na ty krize připraveni, tím lépe se s nimi vyrovnáme. Tímto pojmem se označuje rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů. Já bych chtěl tedy dodat, že to nemusí být dny, můžou to být týdny, a dokonce měsíce. A nechtěl bych hovořit, že by to byly roky, protože to by byl konec naší civilizace, který zasáhne velké množství obyvatel. Délku trvání do obnovy dodávky energií nelze s určitostí předvídat. Je to jasné. Ten materiál, který vydal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje z projektu Vaše cesty k bezpečí, hovoří o těchto možnostech, které by k tomu vedly: Je to porucha způsobená přírodními vlivy. Něco podobného se stalo masivně ve Spojených státech amerických. Podobný dopad může mít velká námraza nebo dlouhotrvající snížení. Dále je to významný přetok energie ze zahraničních rozvodných soustav. To se děje u nás, protože se transportuje u nás masivně elektrická energie ze severu Německa, kde jsou větrné a fotovoltaické elektrárny, do jižních částí našeho západního souseda. Takže v případě náhlého nárůstu produkce elektřiny a nevyrovnání spotřeby na druhé straně by mohlo dojít k rozsáhlému výpadku. Pak to samozřejmě můžou být technické poruchy, nějaká ta porucha transformátoru v místech produkce energie anebo v přenosové soustavě. Nicméně kdyby došlo k nějaké velké krizi, tak víme to sami, když jsme vystaveni velké krizi, že někdy děláme věci, které bychom v klidu, kdy si to máme možnost rozvážit, nikdy neudělali. Tak to jsou takové ty vlivy, kterých se až tak moc nebojím. Ale teď přejdu k tomu, co mě straší, a to je teroristický útok. Takže tady lze k tomu samozřejmě přistoupit tím, že ten terorista může zlikvidovat nějaký takzvaný ten hardware a případně může napadnout kybernetickým útokem vlastně to řízení pomocí IT technologií. Teď je otázka, a nejsem zase na to odborník, jakým způsobem by mohlo vést k rozvoji blackoutu úplné zastavení dodávek plynu. Tyto elektromagnetické bouře se šíří všemi směry do vesmíru, a pokud má naše Země smůlu, tak jeden takový silný výtrysk může zasáhnout Zemi výtryskem těchto nabitých částic a ty nabité částice vlastně generují ohromné magnetické pole, které je schopno poškodit veškeré elektrické zařízení na zasaženém území Země. A ta plocha toho zasažení bude obrovská, dejme tomu celá severní polokoule. Takže na celé severní polokouli by byly zničeny veškeré elektrické přístroje, byly by zničeny všechny satelity, to znamená, nefungovalo by v podstatě nic. Takže to by byla ohromná katastrofa.